Protože kdybychom se lépe poslouchali, tak někteří poslanci z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj tady na toto nebezpečí upozorňovali. Vystupoval Petr Bendl, vystupoval jsem já. Říkali jsme, že jsme měli na výboru zástupce pojišťoven a bank. Že nám jasně deklarovali, za jakých podmínek jsou ještě ochotni jít anebo nejít někam. Takže ona to nebyla taková procházka. Samozřejmě kdybychom se poslouchali a užili, jak se říká, selského rozumu, tak jsme ten zákon měli schválený. Ale domnívám se, že kdyby to nebylo jenom o tom, že to někdo řekl z opozice, tak jsme mohli být dál, zabývat se dalšími zákony a tento zákon mohl být dávno schválen.
Děkuji panu poslanci Horáčkovi. Posledním řádně přihlášeným je pan poslanec Tomio Okamura. Prosím o nastavení potřebného kvora. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 20, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 110, proti 26, návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Není tomu tak. Končím tedy projednávání tohoto návrhu zákona. Děkuji panu navrhovateli i panu senátorovi. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Vítám mezi námi senátora Iva Valentu. Prosím všechny, aby přenesli své rozhovory do předsálí, a vás, abyste pokračovala, až tady nastane ticho.
Pozměňovací návrhy obou výborů jsou obsahově shodné. Ministerstvo obdrželo po třetím čtení, které bylo v září tohoto roku, oznámení o výpovědích pojistných smluv, jakož i informace, že pojišťovny nebudou uzavírat nové pojistné smlouvy s cestovními kancelářemi a rovněž nebudou s cestovními kancelářemi prodlužovat pojistné smlouvy stávající. Ráda bych jenom doplnila, že se jedná o šest pojišťoven na našem trhu. Žádný z poslaneckých návrhů předložených v druhém čtení by tedy nastalou situaci neřešil. Ministerstvo v rámci této situace začalo okamžitě činit patřičné kroky tak, aby odvrátilo bezprostředně hrozící nebezpečí, které spočívalo v ukončení hospodářské činnosti cestovních kanceláří, jelikož povinné pojištění záruky pro případ úpadku je jednou z nutných náležitostí pro koncesovanou živnost, tzv. provozování cestovní kanceláře. Výsledkem byla shoda se zněním pozměňovacího návrhu, který se týkal úpravy povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. Pozměňovací návrh zakotvuje odpovědnost jak pro cestovní kancelář, tak pro pojišťovnu za sjednání výše limitu pojistného plnění. To znamená, že cestovní kancelář je povinna vždy hlásit pojišťovně změnu pojistného rizika. Novela zákona vymezuje rozšíření informačních povinností pro cestovní kanceláře, na které jsou navázány správní delikty. Cestovní kancelář je tedy povinna udržovat v průběhu trvání pojištění limit pojistného plnění v takové výši, aby v případě pojistné události byly uspokojeny veškeré oprávněné nároky zákazníků, ale zároveň nesmí prodat žádný zájezd, který by nebyl krytý pojištěním pro případ úpadku. Ráda bych dále uvedla, že cílem předkládané novely je upravit pouze ustanovení zákona, která aktuálně vyžadují změnu. Závěrem bych si dovolila shrnout hlavní cíle této novely, mezi které patří především ochrana spotřebitele v případě úpadku cestovní kanceláře, uvedení zákona do souladu s občanským a živnostenským zákonem a také eliminace podvodného jednání ze strany cestovní kanceláře. Ráda bych vás požádala o schválení senátního návrhu této novely.
Je lepší, pokud neprojde nic než senátní návrh.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Máme zde opět velký den pro tuto ctěnou Sněmovnu, máme opět na stole v uvozovkách hlasování o registru smluv. Ve mně to spíše vždycky vzbuzuje takové ty odlišné instinkty. Vím, že jsou tady kolegové a přátelé z Rekonstrukce státu. Já bych je chtěl pozdravit. Je to nejlepší zákon. Do té doby nebyla. Tak jsem si říkal, to snad není možné. To byla jenom taková žertovná vsuvka. Ten zákon by měl dneska v nějaké podobě projít. Nicméně opakuji, ať už projde. Neočekávejme, že se tímto zákonem něco zásadního změní.
Pan poslanec Martin Novotný za kontrolní výbor. Otevírám rozpravu. Jako první vystoupí pan senátor Jaromír Strnad. Prosím, pane senátore, máte slovo.
Senátní pozměňovací návrhy rozšiřují výčet subjektů, na které by se povinnost uveřejňovat smlouvy neměla vztahovat. Ačkoliv to nebývá zvykem, považuji za potřebné také upozornit na průběh projednání návrhu zákona o registru smluv v senátních výborech a na plénu Senátu.
Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 36. schůze ve čtvrtek 12. listopadu letošního roku a pozvánka vám byla rozdána v pátek 13. listopadu prostřednictvím poslaneckých klubů. Prosím, přihlaste se všichni svými identifikačními kartami a případně mi oznamte, kdo žádá o vydání náhradní karty. Navrhuji, abychom určili poslance Davida Kádnera a poslance Václava Klučku. Není tomu tak. Kdo je proti? Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 36. schůze, jehož návrh byl uveden na pozvánce.
Děje se to ve všech slušných podnicích a myslím si, že i armáda by měla být slušným podnikem, kde toto bude uznáváno. Bohužel nemyslí. Ale nikdy není pozdě.
Děkuji paní poslankyni Černochové. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, pana zpravodaje. Děkuji. Neeviduji návrh na vrácení zákona garančního výboru k novému projednání. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásila taktéž paní poslankyně Jana Černochová.
Děkuji, pane místopředsedo. Jak už jsem tady před malou chvílí řekla, mé pozměňovací návrhy jsou dva.
Dobrý večer. Děkuji paní kolegyni Černochové.
Jsou to písemné pozměňovací návrhy k tisku 455 a zdůvodnění je uvedeno v tomto dokumentu.
Zopakuju to, co jsem řekl již v obecné rozpravě.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Je to určitý návrat k tomu, co bylo v tom původním návrhu zákona.
Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Prosím, pane předsedo, máte slovo. Tak je to jiný návrh, protože tam není po té 21., čili to je relativně možné.
Dokonce dvakrát. Dvakrát to Sněmovna nepřijala. Hlasovali.
A budeme pokračovat.
Ale opravdu nechci tady tímto návrhem blokovat tu debatu. Bohužel se mi to asi podařilo, protože kolega Kalousek se chystá k dalšímu vystoupení.
Já jsem v té věci podal trestní oznámení. Tento zákon považuji za důležitý. Můžete se soudit. Budete se soudit třeba tři roky, nakonec ten soud vyhrajete, ale potom vám ty informace už třeba taky k ničemu nebudou. Dneska víme, že celá řada věcí je tam špatně a musí se novelizovat. Žádný zákon není takový, že by byl naprosto dokonalý, a prostě v průběhu času je nutné ten zákon novelizovat. Tímto způsobem je možné odstranit i ten problém, který se týká Budvaru.
Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, nebudu dlouze hovořit. Chtěl bych předložit jeden z procedurálních možných návrhů. To je ten problém, který s tímto mám. Proces, tak jak říkal kolega Klán, musí být založen na začátku. Řekněte mi, k čemu to bude, když budete mít zveřejněné špatné smlouvy. Nikdo s tím nic nenadělá, ty smlouvy budou platné. A proto si myslím, že takový ten folklór poslanců možná přináleží k nějakým jednotlivým pozměňovacím návrhům. Ale vytvořit celý zákon, který je tak komplikovaný, který do sebe zahrnuje průřezově různé resorty, který potřebuje připomínkové řízení vnitřní, vnější, zodpovědné, který potřebuje RIA, a z toho samozřejmě vycházet přísluší jedině vládě. Takže vám navrhuji tady toto řešení. Je to samozřejmě podmíněný procedurální návrh, neboť o něm můžeme hlasovat jedině v případě, že neprojde ani senátní ani poslanecký návrh. Tolik celý text, který navrhuji, pokud nebude přijat ani senátní ani poslanecký návrh. Myslím si, že tím dáme veřejnosti, a tedy i Rekonstrukci státu jasně najevo, že tento problém chceme vyřešit, ale chceme ho vyřešit radikálně, odborně, kompetentně a samozřejmě v tomto volebním období.
Váš návrh jsem si poznamenal. Nyní budeme pokračovat v rozpravě.
Vážené dámy a pánové, asi je všem jasné, že oba návrhy pravidel pro registr smluv jsou špatné. Zveřejňování smluv firem, které se pohybují v konkurenčním prostředí, je vražedné. Zkuste požádat jakoukoli korporaci, ať vám ukáže například své smlouvy na reklamu a marketing, a podívají se na vás jako na blázna, protože jen šílenec si naplánuje nějakou kampaň, aby předstihl konkurenty, a pak tuto kampaň konkurenci představí, aby se na ni mohla připravit. Další kontroverzí tohoto návrhu je zneplatnění smlouvy v případě nezveřejnění. Konkurence už nebude muset komplikovaně napadat veřejné soutěže u antimonopolního úřadu, ale stačí podplatit úředníka a veřejnou zakázku a veřejnou zákonnou soutěž zneplatnit pouze tím, že ji například IT pracovník nenavěsí na web. Tohle mi připadne ještě víc šílené než předchozí podmínka. Navíc netuším, jak by se na takové zrušení smlouvy dívali partneři třeba ze zahraničí. Představte si firmu, která vysoutěží zakázku, následně začne investovat do její přípravy a nakonec se dozví, že zakázka byla zrušena díky nezveřejnění. Náhrady, které nebude bohužel platit nikdo z lobbistů, kteří za tuto podobu zákona lobbují, ale daňoví poplatníci. To, že je zákon nestandardní, je zřejmé i z toho, že z působnosti jsou vyjmuty právnické osoby založené v zahraničí a působící v zahraničí.
Zamyslete se nad tím, co říkám, a jestli to je pravda, nebo ne. Já říkám, že to pravda je, že musíme mít nejprve pevné základy, které jsou dány dvěma protikorupčními zákony - zákonem o zadávání veřejných zakázek a zákonem o vnitřní kontrole veřejných financí. Jak už tady pan senátor říkal, tak senátní verze je o něco málo lepší, podle mého názoru. Teď se podívejte na to, jaká ta fúze byla. To je ohromná suma peněz a stát z toho neviděl ani korunu! Pokud ta transakce probíhá na území národního státu, i když se jedná o zahraniční firmy, tak by ten kapitál v nějaké části měl zůstat národnímu kapitálu. Proto já osobně preferuji senátní verzi, která vyjímá národní podnik Budvar.
Pokračujte, pane poslanče.
Abych tedy tu myšlenku dokončil. Kde tedy bude stát brát peníze, když nebude vlastnit žádné národní, státní nebo polostátní firmy? A já zde říkám: já nenechám zlikvidovat České dráhy. Samozřejmě ono může být tvrzení, že státní monopolista je špatný a soukromý monopolista je také špatný, jenže já říkám, že státní monopolista je lepší v jedné věci. Státního monopolistu totiž lze regulovat ve veřejném zájmu, soukromého nikoliv. Tomu jde jenom o zisk, o nic jiného. Takže já říkám za sebe: podpořím senátní verzi, protože vyjímá národní podnik Budvar a další státní firmy. Sice ne všechny, ale aspoň zachráním nějaké. A tvrzení, že nějakým způsobem poté opravíme sněmovní verzi? Uvědomte si, že uveřejňování smluv v registru podle sněmovní verze bude příští rok v polovině roku. Už vidím, jak my tady budeme projednávat nějakou dílčí novelu registru smluv, který bude vyjímat národní podnik Budvar a další. Já jsem dostal od lobbistů nějaké věci, že na tom se prý všichni shodneme. Kdybychom se na tom, dámy a pánové, shodli, tak už to tam dávno není! To je jedna věc. To si položme také! To si také položme tuto otázku. Stále mi nikdo neodpověděl na to, kdo bude neuveřejňované informace ze smluv začerňovat. Kdo to bude? Na ministerstvech to bude ministr, nebo pověřený úředník? Kdo to bude začerňovat? Při této příležitosti bych se rád zeptal, jak to mají starostové připraveno, protože zákon o registru smluv se bude vztahovat na obce nad 5 tis. obyvatel. Pozor na to, nesouhlasím! Další výtka Rekonstrukce státu a dalších lobbistů nadnárodního kapitálu, která přichází v úvahu, je, že Senátem navržený registr bez sankce neplatnosti za nezveřejnění smlouvy nebude funkční, protože mu chybí účinná a přitom jednoduše vymahatelná sankce. Zákon bez ní nemůže zajistit zveřejnění všech smluv veřejné správy. V tomto případě bych i za sankci byl, ale sama sankce o sobě je pouze polovičatým řešením tohoto problému. Řeší totiž problém formálně. Další nedořešenou oblastí je, jak to bude se smlouvami, které budou uzavřeny v cizí měně. Ale co když to bude uzavřeno v cizí měně? To by mě také zajímalo. Bude se to přepočítávat na koruny? V jakém kurzu se to bude přepočítávat na koruny? Další problém. Jak se toto zabezpečí? Nebude zde hrozit jistý typ retroaktivity, která je u nás zakázána? Jasně říkám, že potřebujeme nejprve dva důležité zákony, a to zákon o zadávání veřejných zakázek, který bude řádně funkční, a zákon o kontrole veřejných financí. Pokud budeme mít oba dva plně funkční, tak registr smluv nepotřebujeme.
Návrh zákona například, já už jsem to říkal, vůbec neobsahuje - a teď budu mluvit hlavně ke kolegovi Vondráčkovi jako k právníkovi. Kdo to bude filtrovat? A těch otázek samozřejmě je mnohem víc. Tak mi na ně prosím odpovězte.
Nebo se musím zeptat, kde byli ti ostatní, kteří se na tom zákoně podíleli. Inspirativní asi byl na Slovensku. Vím, že k tomu proběhla celá řada seminářů, tam tyto výhrady padly. Nikdy nebyly nějakým způsobem ztvárněny. Ani občanům ani obcím a už vůbec nepomůže transparentnosti boje s kriminalitou.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Vondráček. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Neříkám, že je vše zalité sluncem. Já se domnívám, že ten systém už je zavedený v tuto chvíli, bude posílen hardwarově, bude více zabezpečen, ano, zřejmě i nějakým rozsahem personálně. Ale není to zásadní problém, třeba jako když nám padaly registry vozidel a podobné věci. Já prostě pořád věřím, že je to částečně nepochopením té instituce. Ale už to neznamená tu brutální sankci neplatnosti.
Nyní s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Černochová a připraví se pan poslanec Stupčuk.
Zaznívají tady argumenty, které slýcháváme opakovaně. Nechci znevažovat možnost poslanců vystoupit k tomu. Ale já nevím, jestli někteří z vás mají puštěný internet, sledují to, co se děje v bezprostřední blízkosti kolem České republiky. Pojďme se, prosím pěkně, začít bavit o věcech, které jsme dneska načetli, které se týkají armádních zákonů! A já bych doporučila všem mladým mužům, kteří se u tohoto mikrofonu předhánějí, trumfují, aby se zapsali do aktivních záloh, které přijmeme, jak věřím, v novém zákoně pro ně lepší podmínky, a aby si tyto půtky řešili někde na střelnici.
Já jsem na rozdíl ještě od mnohých v mém ročníku absolvoval kurs velitelů v záloze ve Vyškově. Absolvoval jsem dokonce i jako četař a s důstojnickou hodností jsem odcházel do zálohy. No vždyť jsem to tady přece byl já, kdo říkal: Proč tady budeme dělat centrální registr, když tady můžeme využít toho, že mají obce dneska už i digitální úřední desky, stejně tak kraje? Také jste to odmítli. Dokonce i vědomi si té zkušenosti, že tady byl centrální registr vozidel, který vypadl. Víme, jak je český člověk činorodý. Chtěl bych jenom upozornit, že v případě žaloby státu na náhradu škody se neplatí tzv. soudní poplatky. Na to já jsem tady upozorňoval. Ale v tomhle případě jsem já původce dokumentu, musím aplikovat zákon na ochranu osobních údajů a dávám to do centrálního registru, který vede někdo jiný. Tak kdo za to bude odpovědný?
Ještě závěrečné slovo pana senátora. Nemá zájem.
Tak za nás říkám - nečekejme na komplexní novelu, na úžasnou změnu zákona, která přijde. A té Poslanecké sněmovně se taky krátí čas. Takže předložit nějaký složitý návrh zákona příští rok v prosinci je taky riziko, že se nestihne legislativní proces dokončit, aniž bych věděl, co tam bude.